Děkuji. Eviduji zde dvě faktické poznámky. První pan poslanec Ivan Adamec, poté pan poslanec David Pražák a řada dalších.
To prostě nejde.
Nyní tedy vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec David Pražák, připraví se poslanec Karel Tureček.
A jestli vám to vadí, pane ministře, tak to se na mě nezlobte, já si myslím, že naopak vy jste ministr nás, zemědělců České republiky, a bavíme se o produkci ze zemědělství v České republice.
Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Karel Tureček, připraví se paní poslankyně Margita Balaštíková.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já bych chtěl tady oslovit pana ministra zemědělství.
Nyní paní poslankyně Balaštíková, připraví se paní poslankyně Věra Adámková.
Děkuji za pozornost.
Děkuji. Nyní je ještě přihlášená paní poslankyně Balaštíková, zatím další přihlášku neeviduji. Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku.
Myslím si, že je škoda, jestli máme zase vykopávat příkopy takovými větami, protože zcela určitě jsou všichni připraveni na tohle téma diskutovat.
Nyní se hlásí s faktickou poznámkou paní poslankyně Balaštíková. Děkuji za dodržení času.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Byly schváleny i pozměňovací návrhy opět napříč politickým spektrem na zemědělském výboru, to potvrzuju. My jako klub hnutí ANO tento zákon i podané pozměňovací návrhy budeme podporovat během hlasování i zákon jako celek.
Dále pozměňovací návrh Davida Pražáka týkající se požadavků na vzdělání a praxi inspektorů, kteří provádějí kontroly osob podnikajících v ekologickém zemědělství, s nimiž vyslovujeme také souhlas. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane ministře, za předložení. Nyní otevírám rozpravu. Do té se přihlásili dva poslanci - nejdříve pan poslanec Pražák a následně vystoupí i pan poslanec Kott.
Dobré dopoledne, paní předsedající, paní ministryně, pane ministře, dámy a pánové. Myslím si, že to je jeden ze zákonů, příklad toho, že se to dá, nejenom implementace, ale i praxe, zapracovat do novely zákona. Jak už říkal pan ministr, je dobře, že se některé věci zpřesňují, i ty terminologie, protože například osvědčení už dávno nikdo nepoužívá v ekologickém zemědělství, celou dobu se používá certifikát, ale prostě bohužel v tom zákoně to bylo takto dáno. A ještě jednou upozorňuji na legislativně technickou úpravu, kterou vlastně tímto asi jakoby načítám.
Nyní se hlásí pan poslanec Kott.
Děkuji pěkně za slovo, paní předsedkyně. Já bych se chtěl v krátkosti zastavit u pozměňovacího návrhu, který předložil pan kolega Smetana.
Když přejdu ještě k těm... Já jsem nakonec neaktivoval pozměňovací návrh, který se veterinárního zákona týkal, který jsem původně podal, pak jsem tedy po debatě tady v Poslanecké sněmovně pochopil, že ne všichni vědí úplně, o čem je řeč. Myslím si, že jsme tak trošku vylili s vaničkou i dítě a že bychom mohli citlivě najít nějakou formu, jak umožnit filmařům pracovat se zvěří tak, abychom prospěli i ochraně zvířat jako celku. Tak velmi prosím, abyste tento pozměňovací návrh podpořili. Když se budete bavit s chovateli, tak vám sami řeknou, jaké trápení to je, když moucha naklade vajíčka do zadních partií té ovce a ona potom na to umře. Útulky však naprosto běžně pečují také o zvířata odložená, kterých se původní vlastníci z různých důvodů chtějí zbavit, a předají je útulkům. Tato zvířata vzhledem k definici v zákoně na ochranu zvířat nelze považovat za opuštěná. Existují dokonce zařízení, která se na péči o taková zvířata specializují. Proto navrhuji, aby tato odložená zvířata taktéž byla doplněna do definice útulku. Zároveň je třeba odlišit konání jednotlivce, kteří o taková jednotlivá zvířata pečují nahodile, od zájmových skupin, které tuto činnost vykonávají kontinuálně a naprosto systematicky. Odchyt zvířat osobou bez odborné způsobilosti a povolení k výkonu této činnosti by byl jednak porušením zákona, které Státní veterinární správa postihuje, ale může také způsobit mnoho komplikací. Pokud by například zvíře poranilo pracovníka obecního úřadu bez způsobilosti, neměl by nárok na odškodnění pracovního úrazu. Nesprávnou manipulací se zvířetem by mohlo dojít k jeho týrání, případně jeho zranění. Řešený stav je již upraven řadou ustanovení v několika platných zákonech.
Byl zde návrh na přikázání zemědělskému výboru. Byly zde načteny pozměňovací návrhy kolegy Smetany a kolegy Pražáka. Jak už tady řekli kolegové, tento tisk byl projednán v zemědělském výboru poměrně hladce, nejsou zde žádné sporné body. A co se týká těch pozměňujících návrhů, které budeme hlasovat, tak budeme hlasovat tři. Jak už zde zaznělo, jeden z nich je pozměňující návrh zemědělského výboru komplexní, který byl původně načten panem kolegou Smetanou. Posléze pan kolega Smetana tento pozměňující návrh doplnil o kontrolu dovozu produktů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. A pak budeme hlasovat pozměňující návrhy pana kolegy Pražáka, co se týká požadavků na vzdělání osob provádějících kontroly.
Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňujících návrzích. Já prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňující návrhy a také před hlasováním k nim sdělila stanovisko výboru.
Zde upozorňuji, že pokud bude přijat pozměňující návrh pana kolegy Smetany pod písmenem B, stane se pozměňující návrh A4 nehlasovatelným. A na závěr bychom hlasovali o zákonu jako celku.
Já vám děkuji. Pro pořádek se ptám, zda je návrh na úpravu nebo změnu procedury? Žádný návrh neeviduji. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro proceduru, tak jak byla načtena, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? S procedurou byl vysloven souhlas.
Takže nyní bychom jako první hlasovali legislativně technickou úpravu, kterou zde načetl pan kolega Pražák, a to poznámku pod čarou číslo 23 se zrušuje včetně odkazů na tuto poznámku pod čarou v textu - cituji: "Současně se v uvozovací větě v bodu 54 slova včetně poznámky pod čarou číslo 23 zrušují."
Je to hlasování s pořadovým číslem 41, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro návrh 146, proti nikdo. Můžeme pokračovat. Stanovisko pana ministra? Děkuji. Je to hlasování s pořadovým číslem 42, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro návrh 145, proti nikdo. Můžeme pokračovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Je tomu tak?
Je tomu tak.
Já vám děkuji. Děkuji jak paní zpravodajce, tak panu ministrovi.
Tuším, že zaujímáme druhé místo, Česká republika, v rámci Evropské unie, takže české zemědělství je z hlediska prvovýroby jedno z nejekologičtějších zemědělství v Evropské unie. A to je tady trochu problém. O to bych se moc přimlouval, abychom tu nerovnováhu v té produkci a v tom, kdo vůbec se zabývá v rámci prvovýroby ekologickým zemědělstvím, dokázali srovnat. Děkuji za pozornost.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkné poledne. Děkuji panu poslanci Turečkovi za jeho příspěvek do diskuse. Eviduji jednu faktickou poznámku paní poslankyně Margity Balaštíkové a poté přednostní právo pana ministra.
Děkuji za slovo. Řada ekologických zemědělců produkuje biopotraviny, akorát že na to nedávají tu nálepku a prodávají to jako konvenční produkci. To je jedna věc.
Nyní faktická poznámka pana poslance Karla Turečka.
Děkuji za slovo, pane předsedající. No to je právě ten problém, pane ministře. Protože pak já nechápu tu logiku. To mi jako zrovna trochu mozek nebere. A říkám, legislativa je kvalitní, propracovaná, ale v praxi nám to asi zřejmě trochu skřípe, když se tady bavíme o těch číslech.
Mohu říct, že skutečně z hlediska veterinární péče a zoohygieny to dává smysl a je to určitě nezměrně logičtější a pro životní pohodu zvířat daleko kladnější přístup než nechat to kupírování jako zakázané. Jenom k tomu mému pozměňovacímu návrhu, který je uveden jako bod C. Došlo k dohodě mezi Komorou veterinárních lékařů, vysvětlili jsme si to i s Ministerstvem zemědělství, s Ministerstvem vnitra, takže chci poděkovat oběma ministerstvům i Komoře veterinárních lékařů, že jsme se sešli, ty věci jsme si vysvětlili tak, aby do registru měl skutečně přístup i obecní úřad. A to dává skutečně velký smysl, protože potom, pokud se identifikuje to zvíře, tak abychom mohli v tomhle pokročit. Tolik za mě, potom se samozřejmě přihlásím jako zpravodaj.
Děkuji, ptám se, zda se někdo další ještě hlásíte do rozpravy? Pane ministře, chcete závěrečné slovo? Pan zpravodaj také ne. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Děkuju, pane předsedající. Já připomenu vždycky, o co se jedná. Je to ten pozměňovací návrh pana poslance Bendla, ke kterému je kladné stanovisko, nicméně ten pozměňovací návrh C to upřesňuje.
Ptám se, zda je nějaký návrh na úpravu nebo změnu navržené procedury? A já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro proceduru, tak jak byla navržena panem zpravodajem, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. S procedurou byl navržen souhlas a já vás požádám, pane zpravodaji, abyste nás touto procedurou provedl.
V podstatě tam jde především o možnost, aby státní veterinární dozor nemuseli vykonávat pouze úřední veterinární lékaři, ale vysokoškolsky vzdělání lidé, kteří budou k tomu určeni.
Děkuji. Pan ministr? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Můžeme pokračovat. S návrhem byl vysloven souhlas.
Tak jenom bych se ráda ujistila, že pokud na tom netrváte, bychom to udělali tak, jako je to tady zvykem. A já tedy nyní předávám předsedání.
Nyní je přihlášena s přednostním právem stále ještě v rozpravě paní předsedkyně Schillerová.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dámy a pánové, ale zejména milí záchranáři, po pěti dnech vás opět zdravím z tohoto místa. Moc jsme se neposunuli. Budu vybírat jenom ty, kteří jsou pořád ještě v Poslanecké sněmovně a kteří tehdy byli přítomni a hlasovali: Pavel Bělobrádek - ano, Marian Jurečka - ano, Ondřej Benešík - ano, Vít Kaňkovský - ano. Pak je tam ještě pan Čižinský - ano, ale ten už není poslancem. Tak abych jenom mluvila k těm, kteří jsou tady. Nevěřím, že mu zatemnila mozek ministerská funkce. On je jeden z mála, který už ministrem byl, pak zase nebyl, aby teď zase byl, takže on určitě ví, že to tak v politice prostě chodí. Vy děláte svou práci, tu děláte špičkově, rozumíte jí a toto je zase naše práce. Neříkejte, musí se to, musí se ono a další skupiny. Já rozumím, že jsou další skupiny jako zdravotní sestry, já jsem ty debaty zažívala, takže to bude mít nějakou debatu další, ale někde se musí začít. A skupina záchranářů, tady jsou zdravotní, horští záchranáři... Parametry jsou takovéto. Bude tam tolik let. Bude to takto. Bude se to týkat tohoto. Řekněte jim to prosím! Řekněte jim to a zachovejte se fér, anebo řekněte, nebude to, ať vědí, s čím se mají vrátit domů!
Děkuji za dodržení času. Nyní se hlásí ještě stále v rozpravě pan ministr Jurečka. Prosím.
Musíme to takto udělat, to jsme řekli jasně. Tak vy tady vystupujete a říkáte, jak by se to mělo. Říkáte, že jste na tom čtyři roky pracovali. Proč to bylo tady na poslední chvíli pozměňovacím návrhem poslanců? Vy jste byli součástí vládní koalice. Jednak z důvodu nějakého vyvážení důchodového systému stran příjmů a výdajů.
Ale ne, vážně, je to příliš vážná věc, na kterou nechci vtipkovat. A nejde pochopitelně jenom o vytápění, ale také o klimatizaci v létě, což třeba v případě operačních sálů je základní podmínka toho provozu. Já nejsem odborník, takže se nechci pouštět na tenký led, je to nejčastěji Legionella pneumophila. A jako prevence se doporučuje, mimo jiné, kromě čištění potrubí, otáčení stojící vody, dezinfekce také ohřev na nejméně 60 stupňů Celsia. Takže zase jsme u cen energií. A ještě jeden příklad z 23. března letošního roku, kdy Hygienická stanice hlavního města Prahy prováděla kontrolu ve výměníkové stanici na Praze 9 a na základě vzorku teplé vody zjistila, že tento vzorek nevyhověl hygienickému limitu. Já jsem ještě mluvil o tělesně postižených, i když jsem novinář celý svůj aktivní život, tak je to pro mě, celý můj aktivní život, téma, ať už jsem byl tedy ten novinář, nebo zastupitel, nebo jako člen Rotary klubu Praha, a byly to nejrůznější akce, kdy jsme se snažili pomáhat, které je také zviditelnily. Nebo další můj kamarád Honza Kašpar, kterému jsem pomáhal organizovat handicap. Já jsem to v té době konzultoval i s váženou paní senátorkou Filipiovou. Bohužel, to vozítko se přestalo vyrábět, protože bylo příliš drahé. A v současné době pomáhám s vývojem elektrického vozítka jedné české firmě pro tělesně postižené a ten důvod vlastně také souvisí s cenami energií. Jednak je to elektrické vozítko, takže ten pohon a provoz bude levnější, i ta pořizovací cena bude levnější. Protože, mluvil o tom tady pan poslanec Aleš Juchelka, vlastně ten příspěvek na mobilitu pro tyto tělesně postižené je kdesi v nedohlednu. Proto navrhuji zařazení tohoto bodu za bod, který navrhoval pan poslanec Aleš Juchelka.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych zde také představila svůj návrh na zařazení nového bodu do programu této schůze. Inflace a zdražování má nevyhnutelný dopad i na chod našeho zdravotnictví. Proto bych chtěla navrhnout nový bod jednání, a to bod s názvem Dopad inflace a zdražování na provoz zdravotnických zařízení. Díky rostoucím cenám pohonných hmot, energií a samozřejmě i s inflací rostou náklady na zajištění provozu nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. Rostou ceny zdravotnického materiálu. Nemocnice nemají ani možnost se dopředu zásobovat elektřinou nebo plynem. Už dnes mají nemocnice díky inflaci a zdražování na zajištění provozu více než dvojnásobně vyšší náklady než v minulém roce. Úhrady za poskytovanou péči tyto náklady pokrýt už nestačí. Některé nemocnice jsou už teď v minusu. Toto téma je závažné a nanejvýš aktuální právě v době, kdy se připravuje nová úhradová vyhláška, a tam se rostoucí náklady zdravotnických zařízení musí notně odrazit. Nárůst nákladů na elektrickou energii v nemocnicích je až stoprocentní. Celkové náklady na provoz zdravotnických zařízení je vyšší než 200 % nákladů z minulého roku. Nemocnice jsou nuceny omezovat investice, odkládat nákupy nového vybavení a další, další výdaje, které jenom odložit lze. To bude znamenat mnohem větší náklady zdravotních pojišťoven na úhradu zdravotní péče. Prosím o podporu pro zařazení tohoto bodu a děkuji vám za pozornost.
Děkuji, paní poslankyně. A nyní vystoupí pan poslanec Síla, připraví se pan poslanec Brázdil.
Já se domnívám, že toto je problém, který bychom měli jako první vyřešit a řešit a snažit se prostě najít nějakou cestu, jak to udělat. Ten bod, který jsem nazval, který bych chtěl zařadit, se jmenuje Inflace, energetická krize, zdražování a kolaps ekonomiky. To je fakt, od kterého se odvíjí prakticky drahota všech základních životních potřeb. Teď nehovořím o nedostatku plynu a nedostatku energií pro různé podniky, které budou kolabovat, pokud nebudou...
Nyní se tedy hlásí ještě paní předsedkyně Schillerová. Nyní bychom standardně - já jenom poprosím o ztišení - ano, vnímám žádost o odhlášení všech. Všechny vás odhlásím. Vy jste navrhla, aby u toho hlasování u těch bodů, které navrhl pan předseda Jakob, to bylo vnímáno jako protinávrh, čili pokud nebude námitek - poprosím o ztišení, prosím, kolegyně, kolegové - pokud nebude námitek, tak navrhuji proceduru, že tedy u těch bodů navržených panem kolegou Jakobem nejprve budeme hlasovat o pořadí navrženém vámi a potom případně... Děkuji. Máme tedy tímto ujasněno a já přece jenom pro jistotu navrhuji, že si odhlasujeme tuto navrženou proceduru. Já tímto zahajuji hlasování. Nyní tedy přistoupíme k jednotlivým předneseným návrhům. Jenom poprosím o opravdu pečlivé sledování navrhovatelů. Těch návrhů je značné množství, nepřesnost není záměrem, tak když tak prosím, abyste se ozvali. Jako první budeme hlasovat návrh pana poslance Andreje Babiše - a ještě upozorním, že nejprve budeme hlasovat o návrhu nového bodu a po případném odsouhlasení by se hlasovalo o návrhu na pevné zařazení. Jak organizovaný zločin dosadil svého člověka za ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace. V hlasování číslo 6 přihlášeno 166 poslanců a poslankyň, pro 67, proti 94, čili nebylo přijato. Dále také pan poslanec Babiš, název nového bodu Stav v českém zdravotnictví. Zahajuji hlasování. Bod také nebyl přijat. Dále návrh paní poslankyně Dostálové - Řešení bytové krize. Prosím, pane poslanče. Dále návrh pana poslance Vondráka - Financování energií organizacemi zřizovanými obcemi a kraji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Dále návrh pana poslance Tomia Okamury.